Nyní bych rád přistoupil k tomu, co jsem chtěl tady přednést, a to je říci něco o řepce olejce v souvislosti s bionaftou. Asi víte, že brukev řepka je jednoletá nebo dvouletá plodina, která je pěstovaná pro olejnatá semena. Řepka je nejrozšířenější a nejstarší hospodářská plodina v České republice, nebo jedna z nejvíce rozšířených. Ale s rozvojem uplatnění svítiplynu a používáním petroleje ke svícení a minerálních olejů k mazání strojů význam řepky postupně klesal. Také růst pěstování cukrové řepy a dovoz surovin z kolonií zatlačoval řepku do pozadí. Po vzniku Československé republiky úpadek pěstování olejnin včetně řepky pokračoval. Prakticky pěstování řepky zaniklo. Tvoří hodně biomasy, a proto extrémně vyčerpává půdy a je třeba ji intenzivně hnojit. V oblastech pěstování řepky je velké riziko vysoké kontaminace podzemních a povrchových vod dusičnany. Řepku je také třeba intenzivně ošetřovat proti škůdcům. Původně používané pesticidy založené na chemikáliích neonikotinoidech jsou podezřelé z devastujícího vlivu na včely a čmeláky a další důležité opylovače. Jak jistě víte, nyní jsou na dva roky zakázány, aby se potvrdila nebo vyvrátila jejich toxicita. Místo nich se ale používají starší, méně selektivní pesticidy, které otráví bohužel větší spektrum druhů živočichů. Přitom nedostatek opylovačů je jedním z největších rizik potravinové bezpečnosti světa. Řepka se také desikuje, postříká defoliantem, aby v létě před sklizní uschla. Na to se používají další nebezpečné pesticidy. Glyfosát je také podezřelý z mnoha negativních účinků na teplokrevné živočichy, samozřejmě včetně člověka. Řepková pole jsou tedy zatížena více než dvojnásobně v porovnání s ostatními plodinami. Vědecké studie navíc potvrdily, že tyto látky mají podobné účinky i na lidi. Například podle kalifornské studie pesticid chlorpyrifos způsobuje změny v některých částech mozku. Děti, které jsou látce vystaveny, mají problémy s pamětí a inteligencí, častěji také trpí autismem. Přitom právě tento pesticid patří ve světě k nejčastěji používaným. Značná část skončí právě na žlutých lánech s řepkou. Řepka také obsahuje glukosinoláty, které spolu s vysokým obsahem dusíku v listech řepky způsobují úhyn tisíců kusů srnčí zvěře. Po sklizni řepky v červenci se divočáci přestěhují do kukuřice, kde se živí až do podzimu. A jak jistě víte, divočáci likvidují další druhy zvířat, zejména ptáky hnízdící na zemi. Kvetoucí řepka je i nebezpečím pro řadu alergiků. Těžko se pak divit zemědělcům, že dávají přednost této plodině před tradičními plodinami. Menší část vypěstované řepky skončí v potravinářském nebo jiném průmyslu, větší část se používá na výrobu bionafty. Je to milion tun, které se spotřebuje na řepku. Je zvláštní, že Česká republika stále zvyšuje celkové množství vyprodukované řepky a v EU se již několik let mluví o snížení produkce řepky. Je zvláštní, že Česká republika zvyšuje podíl bionafty z řepky v naftě, a v EU se uvažuje o opaku. Otevírá se tak prostor pro druhou generaci biopaliv. Jde například o seno, slámu, ale také o různé odpady. V České republice se už totiž bionafta druhé generace díky šikovnosti českých vědců vyrábí. Plně se však exportuje do ciziny. Jde jen o to, dát této bionaftě prostor i u nás. Evropská komise dnes přehodnocuje rozhodnutí z období zelené revoluce. Zjistila, že dobře míněná myšlenka je obrovským byznysem.
Jestli chcete příklad klasického vyvádění z penzijního systému, tak ten klasický příklad je třeba to, co nedávno dohodl pan ministr Babiš na Ostravsku. Rozšíření odchodů do předčasného důchodu, rozšíření osob, které budou moct odejít do předčasného důchodu, je vyvádění prostředků z penzijního systému ve prospěch podpory v nezaměstnanosti. Ale rozhodně ne druhý pilíř.
Pan poslanec Zavadil, potom pan poslanec Opálka, pak přijde řada na přednostní právo.
Hezký dobrý den, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, vážená vládo. Já jenom prostřednictvím vás, pane předsedající, bych chtěl svému kolegovi Kalouskovi, kterého si velmi vážím, poopravit trošku jedno slovo. Já si myslím, že to byl pragmatismus. Kdyby to bylo povinné, a zaplať pánbůh, že nebylo, tak by možná druhý pilíř měl šanci na existenci. Ale vy dobře víte, jaká smršť se strhla, když se mluvilo o povinném pojištění. Bylo více než 70 tis. na serverech okamžitě zásadní ne a zásadní odpor proti tomu, aby tento pilíř byl povinný. Takže ano, je to možná ideologický spor. V tom s vámi můžu souhlasit. Myslím si, že to byl pragmatismus a že nakonec zvítězil obyčejný zdravý selský rozum.
Další faktická poznámka, pan poslanec Opálka a potom fakticky pan poslanec Kalousek.
Dovolte mi taky zareagovat. Je solidární. Nevím, kdo říká, že se vyvádějí z důchodového systému peníze. Ony se vyváděly z prvního do druhého pilíře. Ne ze systému, ale z pilíře. Čili se snižovala možnost solidarity v prvním a umožňovala se větší ekvivalence těm, kteří na to mají. Druhý byl jeho bratříčkem. Já si myslím, že ekvivalentní pilíř je taky shromažďování majetku a žití potom z renty, což je běžné. Předposlední poznámka k těm horníkům. Víte, stačila by statistika. Zatím není. Zatím jsou výzkumy z minulého století, ale říká se, že dožitelnost těchto lidí je kratší. Že vlastně ten systém dotují, protože nevyužívají ten první systém tak dlouho jako jiní občané jiných profesí. Takže tady se budeme muset ještě statisticky rozebrat. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Další faktická pana poslance Kalouska.
Už nechci zdržovat, jenom stručnou reakci na dva pojmy. Rovnostářství není nadávka, to je prostě popis trendu, který v tom prvním pilíři probíhá a bude probíhat. A pokud nenajdeme odvahu ke strukturální reformě, tak to dojde k té konečné spravedlnosti. Vlevo nahoře vidím generaci, která se toho dočká, až prostě nebudeme brát žádné důchody. To pak není solidarita, ale rovnostářství, a tam to spěje. A jenom drobná poznámka k pojmu, který použil pan kolega Zavadil. Ve vší úctě: průběžné spoření je protimluv. Průběžný systém je předávání peněz mezi generacemi v jednom okamžiku. Průběžné spoření je něco, co neexistuje.
My jsme pořád kopali uhlí, pořád jsme se snažili plnit plán a nechali jsme si zrušit kategorie. Já jsem v té souvislosti vzpomněl Polsko. Polákům třikrát nebo čtyřikrát pravicová vláda chtěla sebrat důchody.
Ještě reakce pana poslance Kalouska.
Holt Margaret Thatcher byla v Evropě jenom jedna.
Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil.
Konstatuji, že je potřeba odhlasovat pouze návrh, který padl v rozpravě, a to návrh na zkrácení lhůty k projednání mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů, tedy o 30 dnů podle zákona o jednacím řádu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Cílem návrhu je reagovat na závažné a dlouhodobé tuzemské problémy v oblasti sjednávání soukromého pojištění. Nová právní úprava posiluje práva spotřebitele, zvyšuje profesní nároky na osoby sjednávající pojištění, vytváří podmínky pro efektivnější dohled a v neposlední řadě též sbližuje principy regulace s ostatními sektory finančního trhu. Tímto návrhem dochází k částečné transpozici evropského práva, primárně se však jedná o národní legislativní iniciativu. Návrh byl již také v minulosti projednáván zde na půdě Sněmovny. Aktuálně předkládaný návrh představuje z mého pohledu kompromisní řešení, které respektuje a vyvažuje různorodé zájmy jednotlivých dotčených stran. Novela přináší řadu přínosů pro spotřebitele, aniž by zároveň vytvářela významnou dodatečnou administrativní zátěž pro osoby, které v pojišťovnictví podnikají. S ohledem na skutečnost, že horizont schválení a následné implementace některých těchto evropských předpisů je nadále velmi vzdálený, preferujeme v danou chvíli legislativní řešení formou novelizace stávajícího zákona.
Máte slovo, pane zpravodaji.
Pravdou je, že samozřejmě i tento návrh je zarámován zájmem spotřebitele, který nám všem je asi svatý. Otázkou je, jak příslušná regulace tomu napomáhá, ať již jde o odměny zprostředkovatelů, odbornost zprostředkovatelů nebo výkon příslušných dohledových a regulačních orgánů. Ano, pravdou je, že i zde jsou transpoziční důvody. Ale nezpochybňuji úmysl zákonodárce některé změny samozřejmě provést, ale ten argument implementační si myslím, že z tohoto důvodu není až tak závažný.
V současné době má úmluva celkem 88 smluvních stran a z toho, jak jsem říkal, 25 členských států Evropské unie. Tento postup je rovněž veden snahou omezit administrativní zatěžování jak vlády, tak samozřejmě následně i Parlamentu, s tím, že o všech těchto změnách za uplynulá léta bude rozhodnuto najednou. Teď už mi dovolte jenom poděkovat za vaši pozornost a náklonnost k velrybám.
Ještě oznamuji, že paní poslankyně Kailová má náhradní kartu číslo 12. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jedná se o završení tří zpráv velrybářské komise, která připravila kvóty na nové období dalších pěti let.
Děkuji panu poslanci Luzarovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Děkuji. Důvodem pro změnu a doplnění platné smlouvy jsou především vyšší nároky kladené na spolupráci v oblasti bezpečnosti a v oblasti všech bezpečnostních sborů, které se na této spolupráci podílejí. Spolupráce podle smlouvy je nově rozšířena i na oblast přestupků fyzických osob. Potřebu dílčích změn vyvolala i reorganizace policejních sborů na obou stranách, tedy na území České republiky a Rakouska.
Děkuji, pane předsedající. K důležitému faktu přispělo to, že jsme vstoupili do schengenského prostoru, což, jak říkal pan ministr, zvýšilo nároky na spolupráci.
Prosím, nenuťte mě, abych se při projednávání policejní smlouvy choval jako policajt.
Smlouva je dělena, abych tady nebyl nějak příliš konkrétní, do dvou částí. Další články se týkají úpravy některých orgánů, prodloužení lhůty pro zajištění osob a tak dále a tak dále. Nebudu vás zatěžovat. Smlouva je poměrně rozsáhlá. Je to smlouva prezidentské kategorie, tudíž po souhlasu obou komor Parlamentu České republiky bude nutná ratifikace prezidentem republiky. Z mého hlediska doporučuji přikázat smlouvu k projednání zahraničnímu výboru.
Já bych rád, aby se s tím Česká republika nějak popasovala a našla systém, jak týraná zvířata více chránit.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nemám jinou přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Děkuji panu zpravodaji. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Zároveň umožňuje ozbrojeným silám České republiky žádat na principu reciprocity o povolení přeletů přes území států uvedených ve zmíněném usnesení vlády. Část materiálu Obdobným způsobem byla problematika přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes naše území řešena i v minulých letech.
Děkuji panu ministru Stropnickému. Požádám připraveného pana zpravodaje poslance Antonína Seďu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.
Toto usnesení zní: Petrem Pavlem, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu Výbor pro obranu ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Přistoupíme k rozpravě podobné. Do podrobné rozpravy také nemám žádnou přihlášku, takže požádám pana zpravodaje, aby přednesl návrh na usnesení. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.
Možná to někteří nevíte, ale my jsme tam poslali armádu a byly tam desítky mrtvých, protože jsme drželi území československého státu. Já to říkám proto, abych upozornil na to, že není tak lehké říkat státu, co má nebo nemá dělat, když je to suverénní stát, a my ho bereme jako suverénní stát. Dokonce nám říkal, že on je přesvědčen - my tu máme dneska svoje kontrolory na to, jakým způsobem prochází plyn Ukrajinou - informoval o tom, že dnes si Ukrajinci nedovolí odebírat plyn, který patří Evropě. Tam jsou skutečně velká očekávání. Dneska to stojí tak, že pokud oni nedoručí to, co je na jejich straně, tak to není pravda, že poplynou peníze na Ukrajinu. Samozřejmě že ne. A za to máme odpovědnost. Tady jste mluvili o tom, že bude za chvilku nějaký další Majdan. Chápete, ve chvíli, kdy tam znovu začnou nepokoje, všichni vědí, ve chvíli, kdy řekneme: tahle vláda je taky špatně, tak ztratí trpělivost s Ukrajinou úplně všichni, vlastní obyvatelé, Evropa, všichni. Podpora, současná podpora té vlády je poměrně velice silná, včetně prezidenta Porošenka. My máme zájem na konsolidované Ukrajině, stabilizované Ukrajině. Všichni víme, že opačný vývoj by nás ohrozil všechny, Českou republiku také, ta je dokonce velice blízko tomu procesu. Kdyby se to rozpadlo, tak to na nás spadne. A ještě jedno, přátelé. Vy tady všichni mluvíte o těch očekáváních. Abych vám řekl pravdu, lidé, kteří ještě před rokem měli na Ukrajině velká očekávání, dnes mají v sobě také velký smutek a velký pocit frustrace nad tím, jak se tam věci vyvíjejí. My máme podle mě jedinou možnost - pokusit se této zkoušené zemi pomoci najít samu sebe.
Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Nyní poprosím paní zpravodajku a její závěrečné slovo. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Nebudu připomínat vlastnické vztahy. Nebudu připomínat boj o ropu, o plyn, o tyto záležitosti, ocelářský průmysl, jaderný průmysl. Tady nesmíme zapomínat, že Ukrajina je neustále jaderná mocnost, byť nemá na svém území jaderné zbraně, je schopna je bez problému vyrobit a je schopna je bez problému dle mého názoru velice rychle mít. Ty vidiny byly velice pěkné. Budeme se velice rychle mít stejně, jak se mají spoluobčané v Evropské unii. Říkal: Ano, my chceme do té Evropské unie. My chceme bezvízový styk. My chceme okamžitě možnost cestovat a využívat veškerých výhod, které nabízí Evropská unie. A tyto řeči tady slýcháme dosti často jako výmluvu toho, jaká je současná situace v našich vztazích s Evropskou unií, popřípadě jaká je naše pozice v Evropské unii. Chci upozornit na to, že ukrajinský občan neví, co jeho vláda podepisuje, nezná pořádně to, k čemu se zavazuje, a pouze očekává podstatné zlepšení svého stávajícího stavu. To jsou otázky, které bude třeba vyjasnit.
Dámy a pánové, já jsem si při vystoupení předřečníka vzpomněl na jednu televizní reportáž z doby, kdy padal apartheid v Jihoafrické republice.
Nyní s přednostním právem pan předseda Schwarzenberg.
Jenom krátkou faktickou. Nevím, který stát nebo prezident státu vyšle armádu proti vlastním občanům. Přesto se to stalo. Ale nechci polemizovat.
Děkuji za slovo. Ještě jednou dobré dopoledne. Neúspěšný pokus Kyjeva o vojenské řešení konfliktu na východě země přivedl situaci do slepé uličky. Ukrajinské ozbrojené síly byly sice velké, ale když reálně došlo na akci, ukázalo se, že jsou nebojeschopné a jejich velení je nekompetentní.
V tomto ohledu mi dovolte připomenout to, co jsem říkal v poslední době několikrát. Já jsem přesvědčen, že bytostným zájmem Evropy je stabilita. Stabilita těchto vztahů. Zaplatí je ukrajinští oligarchové?